Děkuji vám.
Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobré odpoledne, nebo možná už podvečer. Vycházíme ze situace, kdy zejména v oblasti spotřebitelských úvěrů je vhodné takovéto posílení právní pozice dlužníka.
Sedím tady nahoře a neslyším pořádně, co říkáte. Děkuji.
Klub SPD tento návrh předložil letos v únoru. Bylo k němu vypracováno stanovisko kompatibility s právem EU, které konstatuje, že je kompatibilní. Vláda vydala v březnu stanovisko, které vyjadřuje nesouhlas. O co v tomto návrhu jde? Toto je současné znění zákona. Jinými slovy řečeno, současný návrh zákona dává možnost dlužníku stanovit pořadí splácení toho, že když přichází splátky, jestli se prvotně započítávají na příslušenství, ať už je definováno tím širším vývojem, nebo na jistinu. Až když je splacena jistina, tak se začínají splácet úroky. Proto přichází s tímto řešením a s tímto návrhem.
Dámy a pánové, prosím vás o podporu návrhu SPD, který by alespoň zčásti zmírnil křivdy a navíc, pokud jde o dluhy, pomůže také věřitelům, protože lidé po léta splácejí poplatky exekutorům, ale věřitel vlastně nedostane nic, dokud nejsou zaplacené náklady exekuce. Tyto strany jsou na straně lichvářů. A to je velký ekonomický problém pro Českou republiku, i velký sociální problém. SPD nenavrhuje nic nestandardního. Znovu si říkám, proč a z jakých důvodů těmto našim návrhům ostatní strany brání. A samozřejmě třetí náš návrh mimochodem je také to, že chceme zestátnit exekutory. Nicméně vládní strany nechtějí spolupracovat. Již určeným nákladem spojeným s uplatněním pohledávky je nejtypičtěji soudně přiznaná náhrada nákladů řízení. Typicky by dlužník mohl určit, že částka, kterou plní, má být použita právě na jistinu. Tímto konkrétním určením by dlužník vylepšil své postavení v rámci závazku, pokud by ovšem odstavec druhý tuto výhodu nerelativizoval. A já schválně tady o tom mluvím, aby se tady nepostavil někdo z odpůrců našeho návrhu a neříkal, že už to tam někde je. Přitom to tam není, a není to tam hlavně tak, aby to lidé v dluhových pastech mohli využít. Proto my předkládáme tu novelu. To je ten důležitý moment. Je to opravdu obludná záležitost, co tady přijaly ostatní strany do zákona. Současná právní úprava není logická, když sice dává dlužníkovi možnost volby, ale pak zároveň tu jedinou logickou volbu, tedy pro dlužníka výhodnou, sankcionuje tím, že úročí všechny součásti příslušenství. Jaký smysl takovéto ustanovení má, není zřejmé, pokud tedy není rovnou úmysl vytáhnout z lidí co nejvíce peněz. A to si myslím, že byl ten úmysl zákonodárců, kteří to tenkrát přijímali. Možná by někdo z vás mohl namítnout, že v Evropě není taková úprava pořadí splácení obvyklá. K tomu lze dodat další dost šokující zjištění. Naopak, nikde v Evropě ani nikde na světě v zemích, o kterých jsme zjišťovali informace, neexistují tak nehorázné poplatky exekutorům a další náklady na splácení dluhů jako v České republice. To je realita. Náklady na exekuce jsou v České republice oproti jiným zemím desetinásobné až stonásobné. Já jsem mu to osobně říkal. Bohužel, hnutí ANO nemá zájem a vláda také ne. Tak snad aspoň podpoříte náš návrh, aby náš návrh zákona šel do druhého čtení, a pak se pobavíme aspoň o nějakých kompromisech.
Krásné dopoledne. Děláme to taky na dvojce, děláme to nejenom s potravinami, ale děláme to třeba s lékárnou. Stejně tak podporujeme různé neziskové organizace formou obecních zájmů, nebo služební byty pro důležité profese pro tu obec.
Je zde opět reakce pana předsedy Michálka s faktickou poznámkou.
Já jsem rád, že paní starostka Černochová potvrdila to, co jsem tady říkal. Já jsem tady vypočítával katalog věcí, které musí dělat obce. Podstata mého vystoupení nebyla v tom, že tyto věci jsou špatně. Přece snad není špatně uklízet ulice a spravovat památky. A když máme vybydlenou obec, tak dotovat krámy. To byla podstata mého vystoupení. Stejně tam budou jezdit jenom turisté ze zahraničí a bohatí lidé, kteří si to mohou dovolit. To bohužel není možné vyřešit stanovením výše poplatků.
Počet faktických poznámek je v tuto chvíli pět. Nyní dám slovo paní poslankyni Černochové, připraví se pan poslanec Dolínek, všechno faktické poznámky.
Já jsem reagovala jenom na tu přestřelku, která se týkala toho jednoho řetězce, který tady byl zmiňován ze strany pana Michálka, že je s podivem, že zrovna tento řetězec je dotován. Tento řetězec na Praze 2 dotován není. Já jsem měla na mysli skutečně potraviny, které také třeba fungují v některých částech nonstop. Jinak co se týče těch poplatků, to samozřejmě s vámi prostřednictvím pana předsedy souhlasím. Tady bych tedy apelovala na Piráty, kteří mají v hlavním městě svého primátora, aby nám nerušil chodníkový program. My se o tento veřejný prostor hezky staráme, dáváme z rozpočtu Prahy 2 každý rok na to 20 milionů Praze. Praha tento program chce zrušit, protože má za to, že tedy bude mít nějakou lepší koncepci, než ji máme my. Tohle přece je obrovská škoda.
Děkuji za přesné dodržení času. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Holík.
Já se chci omluvit zde přítomným zhruba 178 poslancům, kteří nejsou z Prahy, že to musejí vyslechnout. Vidíte, že jsem přišel s omluvou. Takže prosím neříkejte, že Praha je chudinka. Není. Chudáci jsou lidi, co podle vás mají v Praze zbytečně platit peníze, které by neměli platit.
Děkuji.
Vycházím z toho, že kvalita ubytování a atraktivita místa je dána už v té ceně.
Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Luzar.
Děkuji za slovo. Poplatky mají přece charakter daní. Daně mají být jednoduché a pokud možno nízké. Já vím, že tím nejvíc trpí Praha.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych velice rád navázal na svou předchůdkyni, kolegyni Balcarovou, ale chtěl bych se přitom vrátit k tomu názvu ochrana životního prostředí. Nikdy jsem to nedostal, nebo dostal jsem několik stránek, kde nebylo řečeno nic. Nebojte se, bude to jednoduché. Pokud bych to názorně přirovnal, je to něco jako ostnatý drát, kde na té základní části jsou spojené atomy uhlíku a na těch ostnech jsou atomy vodíku. Pokud jsou to minerální paliva, je to jenom jednoduché spojení.
Děkuji za dodržení času a nyní paní poslankyně Fialová se svou faktickou poznámkou. Prosím máte slovo. Děkuji.
Dobrý den, pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Vedeme tady velmi odbornou diskuzi. To já chápu. Já bych jenom chtěl upozornit, myslím, že to řekla paní Balcarová, že biopaliva se fakt nepěstují, fakt se nepěstují, biopaliva se nepěstují.
Prosím.
Ale třeba například bioplínky, které krmíme kukuřicí. Potom tedy vyrábíme tu zelenou elektřinu. Tak si jenom kladu otázku, jestli to není spíš ekoterorismus, než jestli je to ekologie. Děkuji za pozornost.
Děkuji. A nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Holomčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tento zákon, tak jak je teď napsaný, ten stav zakonzervovává. To je věc první. A za druhé. Protože tam ten zákon nerozlišuje biopaliva podle generací.
Děkuji. Omlouvá se nám pan ministr životního prostředí Richard Brabec od 14 hodin do 17 hodin z pracovních důvodů. A omlouvá s nám pan poslanec Kalous mezi 17.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů. A nyní prosím pana poslance Kotta, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže jsou to lihovarníci.
Vážené dámy a pánové, půjčovat si máme, jen pokud víme, že jsme schopni své závazky uhradit. To je známá pravda. Bohužel nikdo z nás do budoucna neví, co mu osud nachystá. Nikoho z nás tady v sále nevyjímaje. Většinu těchto prostředků zahrnují hypotéky a úvěry čerpané na financování bydlení. Ptám se, co nastane v případě recese. Mnoho dlužníků se díky svému předlužení dostává do dluhové pasti, ze které je velice složitá cesta ven. Mnoho rodin je v důsledku neschopnosti splácet v exekuci, někteří čelí i několika exekucím současně. Dluhy se mají platit, to je bez diskuse. Z exekucí se stal dobrý byznys a je jasné, že mnohým tento stav může i vyhovovat. Svědčí o tom i to, že se s pohledávkami dlužníků čile a úspěšně obchoduje. Naším zájmem by na jedné straně mělo být, aby se to, co bylo půjčeno, vrátilo, ale za podmínek, které nebudou likvidační a nebudou vrhat dlužníky do spirály dluhových pastí. Proto navrhujeme, aby dlužník přednostně splatil jistinu dluhu, až poté ostatní pohledávky, a rušíme úroky z úroků. A právě k tomu má přispět tato novela. Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové, a prosím o vaši podporu.
Poprosím pana poslance Radka Rozvorala, který je přihlášen do obecné rozpravy a zároveň je poslední přihlášený písemně.
Navrhované změny právní úpravy jsou vedeny s cílem posílení právní pozice postavení dlužníka v rámci závazkového vztahu. Máme za to, že navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní sociální dopady pro občany, kteří se dostali do krizové finanční situace, neboť těmto lidem velice pomůže, pokud budou splácet nejdříve jistinu, poté náklady již určené, a teprve potom úroky z jistiny a nákladů. Dále tímto návrhem rušíme placení úroků z úroků, jelikož to považujeme za nevhodné a nemorální. Tato změna právní úpravy reflektuje současnou situaci ve věci dluhových pastí neboli dluhových spirál, což vyjadřuje situaci, kdy jednotlivec či rodina není schopna plnit své závazky vůči věřitelům. Důsledkem tohoto stavu jsou sankce a dluh se navyšuje o penále. Mnoho osob řeší tuto situaci další půjčkou nebo úvěrem, ale ve většině případů nejsou schopny splácet ani tyto následné půjčky a padají do dluhové pasti. V případě, že se již člověk do dluhové pasti dostane, nezbývá mu nic jiného, než přistoupit k jejímu řešení konsolidací nebo oddlužením. Celý proces oddlužení je řízený nestranným soudem, který jako jediný má pravomoc usměrnit požadavky věřitelů. Dlužníci pak hledají různá východiska, jak se dostat z dluhové pasti. Desítky společností nabízejí dlužníkům služby typu finančního poradenství, za což ale musí dlužníci platit vysoké částky, aniž by bylo zaručeno, že pomoc bude úspěšná. Počet nově zahájených exekucí v České republice v loňském roce přesáhl půl milionu, přesně 505 120 exekucí, a i když zde byl oproti roku 2017 zaznamenán pokles o 106 445 exekucí, je toto číslo alarmující. V průměru tak statisticky vychází na jednu osobu více jak pět a půl exekučních řízení a vymáhaná částka převyšuje částku 63 000 korun v rámci jedné exekuce. Naše hnutí SPD považuje tento stav za silně alarmující, protože tyto skutečnosti se odrážejí na utváření společenského klimatu v naší republice. Proto je naší povinností těmto lidem pomoci z jejich tíživé životní situace. Z tohoto důvodu vás, zde přítomné, žádám o podporu tohoto návrhu změny zákona.
Jsou to skutečně návrhy, které jste připravili, které mají významné vady a je potřeba je skutečně opravit.
Děkuji.
Na tyto sjezdy jezdí KDU-ČSL.
Ano, je to svým způsobem daň, která nějakým způsobem to ubytování zatěžuje.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Představte si dvě obce, třeba Pec pod Sněžkou nebo Janské Lázně, a jinou obec, která je třeba někde v centru republiky, kde žádný turismus není. Podle RUD dostanou stejné peníze, ale třeba Pec obsluhuje stovky tisíc turistů ročně.
Pan předseda Michálek, faktická poznámka, poté pan poslanec Votava.
Moje poslední vystoupení k tomuto tématu. To je zkrátka ekonomicky nemožné. Rozhodně z toho nebudou těžit rodiny ze Zlínska.
Kolegyně, kolegové, já bych si dovolil jenom opravit paní kolegyni Černochovou. Nikoliv poučovat, chraň bůh. Ona řekla, že má - nebo aspoň to tak vyznělo - zákonodárnou iniciativu hejtman nebo primátor. Není tomu tak. Nechci vás poučovat, chraň bůh.
Pan místopředseda Pikal, poté se mi hlásila paní ministryně financí s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Pan poslanec Votava už to za mě řekl.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu stručná. Dámy a pánové, proč jsme tuto novelu předložili? Mělo to několik důvodů. Zjednodušení, jak řekl pan předseda Stanjura. Zejména jsme chtěli vyřešit platformy. A 50 korun, to jsme si nevycucali z prstu, ale skutečně ta 2 eura odpovídají zhruba i okolním státům.
Faktická poznámka pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Nacher.
Já si dovolím reagovat na předřečníky, kteří tady hovořili o tom základním, o tom pohledu mezi Prahou a ostatními obcemi, které mají náklady nebo nemají náklady. Čili opravdu jsou docela velké rozdíly v republice. Republika není Praha. A tady tyto návrhy rozevírají ještě ty nůžky mezi hlavním městem Prahou a ostatními regiony v republice. A tento problém je třeba řešit a snižovat ty rozevřené nůžky mezi hlavním městem a ostatními městy republiky, a ne je tady těmito individuálními potřebami v rámci města Prahy ještě více rozevírat.
Těch příkladů je opravdu mnoho. Mimochodem správní řád i další složkové zákony říkají jasně, že závazné stanovisko vydá úřad bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů. Bezodkladně. I tady si vláda uvědomuje, že je nezbytně potřeba něco udělat a zajistit, aby stát fungoval tak, že bude schopen své lhůty zvládat a že tím pádem nebude komplikovat život stavebníkům-občanům, nebude fakticky zdržovat další ekonomický růst České republiky, protože za všemi těmi prodlužovanými staveními a jinými řízeními se přece skrývají také významné finanční a hospodářské ztráty. Přicházíme tedy s návrhem, který reálně bude zkracovat dobu řízení, bude zjednodušovat život lidem, bude reálně také přinášet větší jistotu. V tomto směru tedy určitě cesta existuje. Dovolujeme si vás požádat, abyste podpořili náš návrh změny správního řádu, o jehož výhodách jsem hovořil. A nabízíme na to konkrétní řešení v podobě fikce souhlasného závazného stanoviska. Doplním ještě jeden důležitý bod pro ty, které napadá, jestli náhodou tím naopak nemůžeme způsobit nějaký problém, jestli tím třeba nevzniknou stavy, kdy se bude čekat na to, až uplyne ona lhůta. Není součástí té změny to, že by se například územní rozhodnutí vydávalo fikcí. To ten návrh opravdu neobsahuje. Obsahuje výhradně fikci souhlasného závazného stanoviska, což je teprve podmínka a základní podklad pro vydání toho meritorního rozhodnutí. Prosím v tomto směru o to, aby při projednávání tohoto konkrétního návrhu vládl ve Sněmovně co nejvíce zdravý rozum, pohled na to, s čím se ten návrh snaží vypořádat. Toto je konkrétní návrh, konkrétní cesta, jak se přiblížit významně lepším ukazatelům v mezinárodním srovnání, a především jak v těch důležitých konkrétních oblastech, v dopravě, ve výstavbě veřejných staveb, ale i v soukromém podnikání, v záměrech soukromých vlastníků, v záměrech rodin stavět, tak aby se tam opravdu situace výrazně zlepšila a všechna stavební řízení a další správní řízení se urychlila. Mnohokrát děkuji za vaši pozornost a ještě jednou prosím o podporu tohoto záměru.
Tak děkuji.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaná novela správního řádu má reagovat na průtahy dotčených orgánů a nedodržování lhůt při vydávání závazných stanovisek. Dle navrhovatelů jsou v dnešní právní praxi stanovovány nesplnitelné či vzájemně neslučitelné podmínky a správní orgány se dopouštějí průtahů. Navrhovaná úprava by měla zavést fikci závazného stanoviska. Pokud správní orgán nevydá závazné stanovisko do 30 dnů, pak by platilo, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a žádost je v souladu se zákonem, na jehož základě se závazné stanovisko vydává. K případnému později vydanému závaznému stanovisku by se nepřihlíželo. Další úpravy se týkají dozorčích a opravných prostředků a zakotvují fikci potvrzení závazného stanoviska dotčeného orgánu jeho nadřízeným orgánem, pokud marně uplyne lhůta pro jeho potvrzení či změnu. Správní řád je obecným procesním předpisem upravujícím postup správních orgánů. Navrhovaná úprava však zasahuje do různých oblastí správního práva hmotného, které pro jednotlivé úseky veřejné správy upravují pravomoc dotčených orgánů k vydávání závazných stanovisek pro účely řady různých správních řízení. Případné nedostatky hmotného práva nebo jeho aplikace nelze řešit prostřednictvím změny procesního práva a obecného procesního předpisu. Správní právo zná institut fikce pozitivního nebo negativního rozhodnutí, nikoliv ale jako obecný procesní institut v obecné procesní úpravě, ale jen jako dílčí úpravu obsaženou vždy v příslušném zákoně upravujícím danou věcnou příslušnost konkrétního správního orgánu.
Pokud jde o argument zvýšení zaměstnanosti při výrobě biopaliv, pak jde primárně o možnost zařazení plodin do osevního postupu při zachování pravidel biodiverzifikace pro zachování rozměru pěstování u jednotlivých zemědělských prvovýrobců. Pravdou je, že biopaliva první generace jsou nejrozšířenějším, ekonomicky dostupným druhem biopaliv jak v České republice, tak také v Evropské unii.